Tím se chceme chlubit? Od roku 2006 jste mohli tady předvést, co umíte, a nepředvedli jste vůbec nic! Tak o jakém rozpočtu? Jakou tady trháte vládu teď na kusy? Co jste předvedli? Píšou mi lidé na Facebooku: To, co vy rozdáte, oni rozkradli. Tak co je pro tu zemi lepší?
Děkuji panu poslanci Foldynovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Pokusím se být stručný. Jedna je: Nepřestaneme se jim úrovní své ekonomiky přibližovat. Nehrozí žádná krize, je dál dost ziskových příležitostí. Český bankovní sektor je zdravý a bezpečný. Z tohoto hlediska některým tvůrcům katastrofických scénářů vyčítám, že straší lidi. Nechápu, že někdo, kdo léta zanedbával fiskální konsolidaci, se teď pouští do scénáře, kterému říkají záchrana české ekonomiky. Pak je tam dotaz. Počkejte, nepoužívejte výraz recese. Recese je pokles hospodářského růstu. To nikdo neočekává a nic takového nehrozí. Recese je minus, a my očekáváme plus, a to poměrně vysoké. Tato slova řekl tehdy kolega Kalousek v pozici ministra. Tak já nevím, kdy ta krize byla v tom případě.
Děkuji panu poslanci Kořenkovi. Nyní s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura, po něm pan ministr Andrej Babiš.
Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi přednést stanovisko hnutí Úsvit k návrhu státního rozpočtu. Státní rozpočet obsahuje tisíce položek a my tady sice můžeme hovořit o prioritách rozpočtu, o schodku, o odhadech příjmů, ale ve své podstatě to nemá možná až tak praktickou váhu. Všichni bychom dali samozřejmě v Úsvitu rádi více peněz na školství nebo na zdravotnictví, ale to, co tady nevíme, je, jak se vlastně s těmi penězi úsporně hospodaří, ta efektivita. Tohle nám totiž předložený návrh neřekne, a dokonce ani podrobnější zprávy ohledně předloženého návrhu. Myslím, že je tady třeba opakovat to, co říkáme už druhý rok, tedy že všechny, doslova všechny organizace státní správy od ministerstev po nejrůznější státní organizace musí projít hloubkovými audity hospodaření. Nejvyšší kontrolní úřad se samozřejmě snaží, ale tohle je práce na léta pro stovky odborníků a hlavně musí být politická vůle. Záleží totiž na konkrétním případu. Pokud budou peníze vynaloženy účelně a efektivně, pokud pomohou potřebným lidem a pokud tyto vypůjčené peníze zároveň pomohou rozhýbat ekonomiku, pak by to snad ani krátkodobě nemuselo vadit. Tady musím upřímně říct, že pokud vláda zvýšila či v některých případech navrátila platy státním zaměstnancům, policistům, zdravotníkům a hasičům, pokud zvýšila důchody, pak to byl krok vynucený drastickou politikou minulých vlád, které braly potřebným a rozdávaly nejbohatším. Tyto kroky nešlo neudělat, ať by byl u vlády kdokoliv alespoň trochu soudný. My v Úsvitu bychom to samozřejmě podpořili také, protože sociální a mzdové škrty nejen že zasáhly nevinné lidi, ale samozřejmě zaškrtily spotřebu domácností a růst ekonomiky. Pokud tedy v Úsvitu některé výdaje v rozpočtu chápeme a snažíme se pochopit i část rozpočtového schodku, neznamená to ale, že je vše v pořádku. Tento fakt si myslím, že je celkem zásadní nedostatek v koncepci této vlády. Chybí dlouhodobá vize, dlouhodobé rozpočtové cíle. Nelze přece při naší výši zadlužení pokračovat v neodpovědnosti dosavadních vlád. Buďme velkorysí, a pokud má z populistických kroků prospěch občan, pak to nemusí být v některých případech až tak zlé, jelikož jinou a mnohem horší a velmi dlouhosáhlou kapitolou této vlády jsou nenaplněné populistické sliby. Jenom říkám, ale nechci odbočovat od tématu, že už rok čekáme na návrh vládního zákona exekutorů, lichvy, soudní reformy. Prostě nic tady na stole není! Co se týče investic, tak skutečně v tomto návrhu rozpočtu v podstatě nedochází k nějaké podpoře investic. Hledali jsme to v rozpočtu marně, protože jsme vycházeli ze slov vládních představitelů, ale nenašli. Teď bych malinko odbočil. Nechci odbočovat, ale tady mě to trošku šokovalo, vůbec tato vládní pobídka, protože když jsem se díval, za jakých podmínek je uzavřena smlouva mezi touto firmou a vládou na zajištění pracovních míst, tak světe div se, a nevím, jestli to víte, tam není podmínka zaměstnat české občany - tam není podmínka zaměstnat české občany! Takže to samozřejmě vnímáme jako problém.
Ještě jedna věc, kterou potvrdím slova pana kolegy Stanjury. Je to podle mého názoru takový ten typický polštář, který si ministr financí dělá. Já se přikloním k těm, kteří s rozpočtem samozřejmě souhlasit nemohou. Děkuji za pozornost.
Mám zde jednu faktickou poznámku pana poslance Votavy.
Tato vláda bude opět zadlužovat stát. To je dvojnásobek, přátelé. Ale proč tak nečinil tedy dřív? Takže to mi hlava nebere.
Dobré už odpoledne, pokračujeme v rozpravě podle řádných přihlášek. Nyní pan poslanec Jiří Dolejš, připraví se pan poslanec Jan Zahradník. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Protože když opustíme role, které jsou nám dány, zda jsme koaliční, či opoziční poslanec, tak si nelze nevšimnout, že zelenou tomuto rozpočtu dali i zástupci na tripartitě, což jsou zaměstnavatelé, milá opoziční pravice prostřednictvím pana předsedajícího, a i zaměstnanci, tedy odboráři. Tento konflikt mi, jak se lidově říká, neštymuje, protože to asi nebude rozpočet katastrofální. Já tedy nevím, jak přesně to autoři tohoto výroku mysleli. Nelze izolovat jeden cíl od druhého.
Já jsem chtěl jenom zareagovat na vystoupení pana předsedy rozpočtového výboru Votavy, který říkal: jak si nás můžete dovolit mistrovat, když jste o tolik a o tolik zadlužili Českou republiku? Nicméně ukazatel, který jednoznačně vyjadřuje vůli vlád stabilizovat veřejné rozpočty, je výše strukturálního deficitu. Ta je očištěna od mimořádných vlivů, od cyklických vlivů ekonomiky a ta ukazuje, zda vláda má vůli jít k vyrovnaným rozpočtům, nebo ne. My jsme opravdu šetřili. Vy jste se vydali opačným směrem. Vy opravdu nešetříte a vy ten strukturální deficit zvyšujete.
Proč tedy nejsou tyto výdaje uvedeny v návrhu rozpočtu? Z jakých prostředků tedy bude řešeno zvýšení potřebného spolufinancování? Je zde ještě jedna věc, kterou bych chtěl zmínit, a tou je tabulka 11 v tom návrhu, která se týká tedy počtů zaměstnanců a nákladů na platy, konkrétně tedy zaměstnanců v ústředních orgánech, zejména tedy Ministerstva životního prostředí.
My jsme přesvědčeni, že celkové příjmy, zejména daňové, jsou podseknuty. Že neodpovídají výhledu ekonomiky. Ale není se co divit, že pravicová opozice kritizuje program a programové priority levicové vlády. To je naprosto přirozené.
Z této diskuse vyplývá, že opozice kritizuje tento návrh státního rozpočtu jako nešetrný, neúsporný, málo peněz na investice, přerozdělovací, projídací a tak dále. K tomu bych chtěl několik poznámek. První - k ekonomickému cyklu. Byl velkým oblíbencem svého otce, tak ho ti ostatní bratři prodali do otroctví do Egypta, tehdy starověkého. Ten faraon měl tehdy nějaké strašidelné sny, které mu nikdo nedokázal vyložit. Ten mu řekl: Farao, přijde sedm let tučných a potom přijde sedm let hubených. Byla tady ekonomická celosvětová krize, kterou si prožil celý svět. Aspoň budeme moci jezdit po lepších silnicích. Věda, výzkum a inovace. Podle našeho názoru je nutno vzít v úvahu efektivnost vynakládaných prostředků.
Sleva na dítě byla vždy 13 404 koruny a šla až do daňového bonusu, nemusíme zabíhat do podrobností. Takže nezapomeňme, že také pravicové vlády tyto slevy umožňovaly. Jsou zde další možnosti. Také já jsem se snažila některé uplatnit. Je to směrem k podpoře rodin s dětmi určitě přínosné. To jen k poslancům KDU-ČSL, že je to další varianta, další možnost s určitými dopady do státního rozpočtu. Dále se zde hovoří o spotřebě domácností, ale zapomíná se, že spotřeba domácností nám nevytvoří perpetuum mobile, které by HDP táhlo jenom tak samo. Tato spotřeba to nedokáže. Musíme se zaměřit především na tvorbu přidané hodnoty ve státním hospodářství naší společnosti. Takže - dostávám se k závěru, do podrobností v té kapitole půjdu skutečně až ve druhém čtení. Pořád nám 100 mld. chybí. Ty si musíme půjčovat za určitých lepších, nebo jak bylo již naznačeno, možná i horších podmínek a splácet je budou naše děti. Sestavování státního rozpočtu je skutečně věda společenská a je to věc svobodného rozhodnutí občanů, jestli chtějí být solidární, nebo nechtějí. A je věcí těchto voličů, jestli solidární být chtějí, anebo nechtějí.
Mě nepřekvapil tento návrh rozpočtu. Vždycky v době, kdy vládly v České republice levicové vlády, se více utrácelo, nabírali se úředníci, méně se investovalo. To nikdy v historii České republiky ještě takto nebylo. Utrácíme více na mandatorních výdajích místo na investicích v době hospodářského růstu. V řadě případů se snižuje počet úředníků. Co ale bohužel kapitola Ministerstva zemědělství příliš nereflektuje a sama to, nebo sám předkladatel nebo Ministerstvo financí to přiznává a Ministerstvo zemědělství, že jsou zde nedostatečné finanční prostředky do oblasti vodního hospodářství a do oblasti lesního hospodářství. Jsou kraje, kterým budiž čest, peníze, které dostaly v minulosti od státu na podporu lesnictví, stále využívají tímto směrem. Je sice dobře, že tam jsou finanční prostředky na protipovodňové aktivity, na stavby související s nepříjemnou minulostí a zkušeností, kterou Česká republika má, kde stát chtěl a chce předcházet povodním jako takovým.
Spotřeba domácností, tedy to projídání. Já si nemyslím, že by spotřeba domácností byla sprosté slovo. Jde o standardní a důležitou makroekonomickou složku každé země. Tedy je zde snaha vrátit důvěru v budoucí ekonomický vývoj. Jde o jakýsi signál, protože ekonomika někdy o těch signálech je. Proto KDU-ČSL bude souhlasit s návrhem tohoto rozpočtu. Děkuji za pozornost.
První je přihlášen pan poslanec Beznoska, po něm se připraví pan poslanec Dolejš a poté pan poslanec Zahradník a další.
Děkuji, pane předsedající. Předložený návrh státního rozpočtu není dobrý. Navržený rozpočet rovněž vybírá z kapes našich občanů více peněz s naivní představou, že stát dokáže hospodařit lépe než oni sami. Suma sumárum, tento rozpočet České republice neprospívá. Tenhle ten trend se bohužel obrací. S oživením ekonomiky a samozřejmě s určitým zpožděním se objeví snižování nezaměstnanosti, což je další pozitivní efekt. Velmi pozitivní zprávy přicházejí z České národní banky. Drží se stabilní velmi nízká míra inflace a pro investory se udržují výhodné nízké úrokové míry. Nechce vykročit na cestu snižování minulých ekonomických zátěží a nebo tou druhou variantou, a to bych také pochopil, že by se rozhodla masivně investovat. Ani jedno z tohoto neplatí, žádné reformní systémové změny v oblasti financí se nekonají. Z tohoto bonusu tedy vláda načerpá zhruba 45 mld. korun oproti vládám s účastí Občanské demokratické strany. Je zde vysoký podíl mandatorních výdajů a z hlediska dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí jsou potřebná systémová opatření. Celá řada z těch mandatorních výdajů jsou výdaje zbytné. Je potřeba o tom přemýšlet. Sumu 75,6, která je plánována, a jakkoli jsem tady slyšel, že to nebude číslo definitivní, já považuji za velmi nízkou.
Takže tomu rozumím. Ale je otázka, jestli skutečně to bude tak, jak je naplánováno a namalováno. Litera non erubescit - písmena se nečervenají, ale realita mnohdy bývá odlišná. Dovídáme se, že na příjmové straně - vždycky ta opatření, pokud jde o restrukturalizaci a změnu rozpočtové politiky, jsou na příjmové a výdajové straně. Zásadnější zásah do daňových titulů tato vláda neučinila během letošního roku. Uvidíme, jestli nám přichystá nějaké překvapení na rok 2016, ale pravdou je, že výsledkem tohoto je pokles daňové kvóty, tedy podíl daňových příjmů na HDP. Nejvíc tady byla diskutována strana výdajů. Samozřejmě pokud počítáme, že ekonomika roste, tak je k dispozici určitý objem prostředků a je možné rozumným způsobem navýšit výdaje. Někdo může namítnout, že plán je plán a realita roku 2014 bude jiná. Když jsem nad tím přemýšlel, jestli je to hodně, nebo málo, tak jsem udělal jednu jednoduchou operaci, která může být srozumitelná prakticky každému. Vzal jsem objem HDP, tedy ekonomický výkon v běžných cenách, a vydělil jsem ho objemem výdajů, rozpočtových výdajů. Takže drama se nekoná. Tahle debata samozřejmě smysl má. Jednoduchá stránka, která hodnotí vývoj kapitálových výdajů státního rozpočtu. Co se tam dovíme? To k debatě, jestli se více, či méně investuje. Dramaticky méně ne. Investiční prostředky jsou orientovány razantně na kofinancování evropských projektů, protože nečerpání evropských peněz v řádu desítek miliard by samozřejmě mělo protirůstový charakter. To je jednoduchá matematika a myslím si, že platí. Čili lze říci, že tento rozpočet s ohledem na optimistické očekávání hospodářského vývoje je poněkud štědřejší, pokud jde o sociální transfery i pokud jde o některé investiční cíle. Ale celkově prorůstový není. Samozřejmě vždy mohu variovat různé prognostické alternativy. Ta rizika jsou relevantní. Nevíme, co nám udělá trh s energií. Signalizuje americký akciový trh, že vychládá, protože se obává, že vývoj ve světové ekonomice bude jiný, než jsme si třeba mysleli ještě v letních měsících. Orgány Měnového fondu avizují, že návrat recese do Evropské unie je velmi pravděpodobný. Chápu, že koaliční svornost musí hlídat koaliční kompromis. Ale nedivte se nám, že tento koaliční kompromis hodnotíme jako polovičatý, nikoliv zásadní, a kompromis, který neřeší problémy, které se na nás valí. Děkuji za vaši pozornost. Věřím, že věcná debata bude pokračovat. On každý, jak se říká, rechnungsfeldwebel umí se podívat na účty, ale už ne vždycky zohlední komplexní pohled na národohospodářskou filozofii. A bude za chvilku oběd, tak i dobré pochutnání.
Děkuji panu poslanci Jiřímu Dolejšovi. Ještě před řádně přihlášeným kolegou Janem Zahradníkem s faktickou poznámkou pan poslanec Miroslav Kalousek.
V okamžiku, kdy roste HDP, tak autonomně, autonomně klesá složená daňová kvóta. Je to takový ukazatel, který se velmi často používá. O jeho vypovídací schopnosti můžeme vést polemiku, ale souhlasím, že se roky uplatňuje v návrhu státního rozpočtu jak jednoduchá daňová kvóta, tak složená daňová kvóta. Já jsem tady vystupoval ohledně zvýšení daně pro investiční fondy. A současně řekne: My to tady zvyšujeme. Platí jedna nebo druhá. Souhlasím s tím, že v celkovém objemu rozpočtu to není žádná vysoká částka. Ke schodku toho už zaznělo hodně, možná i k výdajům. Mě v tom rozpočtu překvapil mimořádně nízký odhad daňových příjmů. A uvidíme za 14 dnů, jaká budou čísla za deset měsíců. Nebo šest v okamžiku, kdy se ten materiál tvořil, kde to číslo bylo ještě vyšší ve srovnání s předchozím rokem a s plánem. Samozřejmě, že nás napadá politická odpověď. Vláda si tady vytváří polštář. Zda nejsou uměle snížena v těch kapitolách daňový příjem. Přesto v tom návrhu rozpočtu to číslo s tím nepočítá. A druhá věc. Pan předseda rozpočtového výboru říkal: Jedna věc byla plán a druhá věc byla skutečnost. A teď máme plán. To podle mě jsou zajímavá čísla. To je logické, pokud vláda odkládá otvírání trhu. A známe to z té trati Ostrava-Praha. A mají mnohem služby, včetně národního dopravce, i ten se velmi zlepšil, je třeba říct, pod tíhou konkurence, že i on snížil ceny a zlepšil služby. To znamená, není to snížení, to by nebylo férové říkat, že se snižují investice z národních zdrojů, ale není to ani zvýšení. Ano, je, o jednu miliardu, z toho většina je na to, že se vybere víc na dálničních známkách, něco na mýtném, něco na spotřební dani. Ale v zásadě ta částka je stejná.
To znamená, v podstatě i v nějakém tom nastíněném rozpočtovém výhledu - nebo já jsem nic oficiálního na stole neviděl - tak v podstatě se v tom trendu zadlužování pokračuje dále. A skutečně mi chybí ty činy, protože slova jsme slyšeli, pořád, už několik měsíců. Dám příklad třeba k rozkrádání veřejných zakázek. Od roku 2006 jich získaly tyto firmy za 390 miliard korun. To znamená, tady vidíme určitě prostor a bohužel mi chybí od vlády, od této koaliční vlády ČSSD, ANO a KDU-ČSL, jakákoliv ambice právě pracovat s těmito rezervami, které jistě v rozpočtu jsou, a to jak vidíte, i podle odborníků. Jde jen o to, aby to dobré v podstatě převažovalo nad zlým. Pokud má vláda nějakou vizi, která říká "ano, letos zvýšíme platy a důchody, ale příští roky nasadíme rozpočtu odtučňovací kúru", pak se dá, dejme tomu, s nějakým návrhem určitého deficitu souhlasit. Nic takového tady řečeno není. I v dalších letech naopak vláda plánuje relativně vysoké schodky. To už jsem tady na číslech doložil.